Před pěti miliardami let vznikla Země. Zhruba milion let zpátky se tady objevil už vzpřímený člověk - homo erectus. Dámy a pánové, všímáte si, akcelerace tohoto vývoje? Z uvedené procházky vyplývá, že současnou tvář naší země už miliony let řídí příroda. Dámy a pánové, ale my tady dneska sedíme a řešíme budoucnost našich dětí a našich vnuků. Představujeme tady elitu České republiky, elitu, která dostala důvěru od našich voličů, a osud Šumavy je v našich rukou. Takže já jménem hnutí Úsvit navrhuji počkat na novelu zákona 114, jak navrhl pan ministr, a navrhuji zamítnout senátní návrh v prvním čtení.
Děkuji panu poslanci Holíkovi, eviduji jeho návrh na zamítnutí. Nyní tu mám dvě faktické poznámky, nejprve pan poslanec Jan Zahradník, po něm pan poslanec Igor Jakubčík.
Ti ten zákon podpořili.
Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.
Návrh zpřesňuje práva a povinnosti jednotlivých úřadů, které zabezpečují provádění zákona, Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a Českého metrologického institutu. Zvyšuje také ochranu spotřebitelů při přezkušování měření stanovenými měřidly, neboť nesprávným měřením mohou být významně poškozeny jejich zájmy. Podle návrhu si budou moci vyžádat přezkoušení měřidla a získané dokumenty pak použít při řešení reklamace. Může se jednat o případy komunálních měřidel, jako jsou vodoměry, elektroměry, plynoměry a měřidla tepla. Návrh novely také umožňuje konstrukční změny stanovených měřidel, která už nejsou nově uváděna na trh, ale podléhají metrologické kontrole během provozování. Povolení tohoto prodloužení ovšem závisí na výsledku tzv. statistické výběrové zkoušky. Toto opatření významně přispěje ke snížení zátěže uživatelů stanovených měřidel, neboť bude moci být prodloužena doba platnosti ověření pro soubory měřidel, nikoliv jednotlivé kusy.
V průběhu účinnosti zákona o metrologii se vývoj technologií v tomto oboru posunul kupředu, a jak ukazuje praxe, některá ustanovení zákona jsou již s ohledem na tento technologický vývoj překonaná. Cílem novely je tedy reakce na potřeby praxe, odstranění vývojově překonaných požadavků, úprava některých ustanovení s ohledem na aplikační praxi, implementace změn technického rázu a snížení administrativní zátěže pro malé a střední podnikatele. Návrhem nedochází k zásadním změnám právní úpravy v oblasti metrologie ani se neimplementuje právo Evropské unie. To je všechno z mé stručné zpravodajské zprávy. Děkuji za pozornost.
Neeviduji také žádný návrh na vrácení či zamítnutí. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Není tomu tak. Mám tady žádost o odhlášení. Budeme hlasovat o přikázání tohoto návrhu zákona k projednání hospodářskému výboru. Zahajuji hlasování o přikázání hospodářskému výboru. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 94, přihlášeno je 123 poslankyň a poslanců, pro 122, proti žádný. Končím první čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. Poprosím přítomného pana ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, aby se ujal slova a tento materiál nám představil. Já se omlouvám, pane ministře, omluvte mě prosím, přeruším vás a prosím, abychom posečkali a budeme pokračovat, až se ctěná Sněmovna uklidní... Děkuji vám, milé kolegyně, milí kolegové.
Potěšitelné také rozhodně je, že v roce 2013 došlo k meziročnímu zvýšení vývozu malých a středních podniků o 75 miliard korun. Rád bych zmínil, že ve zprávě jsou analyzovány podpůrné programy zaměřené na malé a střední podniky. Malé a střední podniky se stále potýkají s některými problémy. Mezi největší patří jejich nízká inovační aktivita. Malé a střední podniky se také musí vyrovnat s nedostatečným množstvím zakázek a s tím spojenou velkou konkurencí, nízkou dostupností kvalifikovaných pracovníků a zkušených manažerů. Tato opatření budou implementována, zejména prostřednictvím nového operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. MPO také v souladu s obecnými trendy počítá vedle dotací s vyšším využitím finančních nástrojů, které pomohou díky pákovému efektu a zapojení soukromých zdrojů rozšířit podporu na větší okruh žadatelů.
To není pravda. Co ale hrozí našemu vodohospodářskému systému, je to, že Šumava usychá. Takový suchý les žádnou vodu nedrží.
Děkuji panu poslanci Zahradníkovi.
Tady je jasně vidět, že jste na té Šumavě asi nikdy nebyl. Řekněte mi, co se na té Šumavě dá vytěžit? Co se tam dá vytěžit? Byl jste na té Šumavě? Projel jste si tu Šumavu? Navážu na pana místopředsedu Filipa a na pana ministra. Pan ministr nám tady řekl, že Šumavu navštíví 2 miliony lidí. Zisk tohoto národního parku je 28 milionů eur. Viděl jste někdo, jak to tam vypadá?
Já odpovím na připomínky pana kolegy Jakubčíka a pana kolegy Zahradníka, samozřejmě prostřednictvím pana předsedajícího. Na té Šumavě jsem byl. Ano, byl to Boubínský prales, kde nejsou zásahy. Ten přežil.
K panu kolegovi Zahradníkovi. Někteří voliči, opravuji. Takže pravý opak je pravdou. A dokonce kůrovec, já nevím, ve kterých vlnách těch kalamit, přišel právě z Bavorska. A nebojte se o přírodu, ona si sama pomůže. Šumava a další národní parky si to zaslouží, podobně jako památky. Kdo je ten, kdo to povolil, kdo je tam pustil, kdo nezasáhl? Ty boudy tam prostě stojí.
Děkuji panu poslanci Laudátovi.
Ta první se týká vystoupení pana kolegy Zahradníka. Na Šumavě není suchý les. Na Šumavě je místy les se suchým stromovým patrem. Nicméně vegetace, která se díky tomu rozvíjí v nižších úrovních, má samozřejmě z hlediska zadržování vody neobyčejně vysokou hodnotu. To je totiž naprosto přesné. A heslo toho Národního parku Bavorský les je nechat přírodu být přírodou. A říkám: než tento návrh ze Senátu, pak raději - zlatý kůrovec.
Děkuji.
Slibuji, že budu stručný. Hezké odpoledne. Já jsem chtěl prostřednictvím pana předsedajícího vzkázat panu kolegovi Laudátovi, aby ta mince měla opravdu obě strany. Tím neumožňují třeba život spousty památkově chráněných objektů, realizaci věcí, které jsou v západní Evropě běžné v této oblasti, a používají principy, které jsou naprosto iracionální.
Nyní pan poslanec Ivan Gabal, po něm pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče.
Dámy a pánové, kolegové, jenom velice stručně. A jestliže se podíváte na hospodářská a turistická čísla v téhle oblasti, na rigidnost regulace, na to, že tam nemůžete opravdu postavit nic, můžete tam jezdit autem jenom na vybraných místech, bydlet, stanovat, cokoli, disciplinovanost... Tak to jsou obrovská čísla jak v penězích, tak v lidech, kteří to chtějí vidět v této podobě.
Tyto nástroje by měly být také spojeny s nižší administrativní náročností.
Já děkuji panu ministrovi. Prosím tedy zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Martina Novotného, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Konstatovali jsme jak trendová čísla, z nichž některá byla pozitivní, některá ale úplně ne. Týkalo se to třeba poklesu podnikatelských subjektů určitého typu v určitých oblastech. Ta struktura té zprávy o vývoji malého a středního podnikání na jedné straně uvádí statistická data, na druhé straně uvádí poměrně rozsáhlý přehled nejrůznějších nástrojů podpory rozvoje malého a středního podnikání. Co ovšem v ní nenajdeme, je provázání těchto nástrojů, nějaké měření jejich efektivity a jakékoliv hypotézy, které se týkají toho, jak tyto nástroje - jaký mají vliv na jednotlivá data, která vyplývají z té statistiky.
Děkuji panu zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí do všeobecné rozpravy. Není tomu tak. Končím tedy všeobecnou rozpravu. Nehlásí. Závěrečné slovo pana ministra, případně pana zpravodaje? Děkuji panu zpravodaji za tento návrh usnesení. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Končím projednávání tohoto bodu. Dalším bodem našeho jednání je V tuto chvíli do obecné rozpravy eviduji přihlášku paní poslankyně Jany Fischerové.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Jenom stručně, protože už jsme o tom mluvili minulý týden. Tento zákon, řeknu 159, jak se o něm mluvívá běžně u profesionálů, tak ten již platí a je dobře, že nyní k němu je připravena novela. Ale ta novela, jak je připravena, tak přesto vidím provést ještě pozměňovací návrhy, o kterých jsme dneska i diskutovali v podvýboru pro cestovní ruch, a ty zatím ještě nejsou zcela připraveny. Toto nechat, zachovat stávající dobu dle jednacího řádu. Takže to jsem zapomněla minule také říci. A to je také diskriminující, protože tam se vůbec nezohledňuje výše obratu těchto cestovních kanceláří. Takže proto na závěr svého krátkého příspěvku jsem chtěla zdůraznit: ano, je to dobře, pojďme postoupit tuto novelu do druhého čtení, ale v řádném termínu dle jednacího řádu, čili v době 60 dnů na projednání ve výboru. Děkuji vám, kteří jste mne poslouchali, za vaši pozornost.
Děkuji paní poslankyni Fischerové. Paní zpravodajka, pardon, po ní s přednostním právem pan předseda Stanjura.
Nevím, kdo by to měl přepracovávat - a hlavně s jakým zadáním? Přitom současně voláte, ti samí, že je třeba začít debatovat.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji.
A k námitce pana kolegy Stanjury. Já jsem nikde neřekl, že nejsem pro zákon o Národním parku Šumava.
Děkuji.
No tohohle bodu. Ano, ano, ano.
Procedurální návrh bez rozpravy. Požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Děkuji vám. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pane senátore? Máte zájem o závěrečné slovo? Tak prosím. Pan senátor Eybert.
Kupodivu mi z těch mailů začaly chodit odpovědi, které reagovaly na to, co jsem napsal, a s některými lidmi jsem tam vedl poměrně slušnou konverzaci. Takže vím, že za těmi e-maily jsou opravdu reální lidé. Nemůžu dát ruku do ohně za to, že jejich úmysly jsou naprosto čisté a sluníčkové, ale upřímně řečeno, tím si nejsem stoprocentně jist ani u toho předkládaného návrhu zákona.
Děkuji panu poslanci Lankovi.
Panu poslanci Votavovi chci naopak poděkovat za jeho stanovisko, kterým navrhuje propuštění této normy do druhého čtení. Nebudu opakovat to, co zde řekl předseda poslaneckého klubu ODS, že považujeme za potřebné o této normě mluvit. Tedy o tom, že tito starostové a lidé, kteří žijí v obcích dotčených národním parkem, by své území určitě asi nedokázali zvládnout. Jsem přesvědčena, že to není pravda. Samospráva v tomto národním parku - tak jako všude jinde v České republice jsou lidé, kterým záleží na místě, kde žijí. Chtějí, aby se mohli rozvíjet. Řekněte mi, proč jedna obec mimo národní park má právo se rozvíjet a ta, která je v něm, nemá právo se rozvíjet! To nedává žádný smysl! Já polemizuji s touto tezí Františka Laudáta. Já se chci těchto lidí velmi vehementně zastat, protože jsem i v minulosti měla řadu příležitostí s nimi mluvit a vím, jak koncepčně, ale zároveň konstruktivně přistupovali k tomu, jak má vypadat zákon o místech, kde oni žijí a chtějí žít i v budoucnosti.
Děkuji paní poslankyni Němcové. Po něm pan poslanec Okamura. Po něm pan poslanec Kučera.
Hezký podvečer, dámy a pánové.
Děkuji panu poslanci Černochovi.
Dámy a pánové, já bych chtěl jenom ulevit pocitu pana poslance Votavy, protože vy jste nám tady řekl, že nelobbujete za developery. Pak jste za ně lobboval. Pane poslanče, smiřte se s tím pocitem, že lobbujete za developery, přiznejte si to a neříkejte nám, že nejdřív je tady obhajujete, a pak nám říkáte, že za ně vlastně nelobbujete. Tak buď ano, nebo ne, a mně je to z vašeho vystoupení jasné. Ano, lobbujete za developery. A znova opakuji náš návrh z úvodu zamítnout v prvním čtení tento návrh zákona.
Dále pan poslanec Kučera, po něm pan poslanec Jakubčík, po něm pan poslanec Votava. Prosím, pane poslanče.
A vy jste se ptala, jaká je přidaná hodnota. Ty obce v národním parku mají přidanou hodnotu právě proto, že jsou v národním parku. Víte, kde jsou nejdražší pozemky v České republice?
Děkuji panu poslanci Kučerovi. Dále pan poslanec Jakubčík.
Kolegyně, kolegové, rád bych reagoval na pana poslance Kučeru a pana poslance Laudáta. Jedním z pokladů české země je Vltava. Řeka Vltava. Je to nádherný přírodní úkaz. Proč v Ústeckém kraji stavíte protipovodňová opatření? Proč v Praze se dělají protipovodňové bariéry? Vždyť je to příroda! Nechte přírodu přírodou. Proč se to všechno dělá? Kvůli tomu, aby se ochránil člověk a jeho stavby. Tak proč používáte tuto rétoriku v případě Šumavy?
Děkuji panu poslanci Jakubčíkovi. Dále s faktickou poznámkou pan poslanec Votava.
Lobbuji za stanovisko a názor obcí Plzeňského kraje, šumavských obcí.
Děkuji panu poslanci Votavovi. S faktickou poznámkou paní poslankyně Miroslava Němcová.
Chci říct - ptala jsem se na to i tamhle pana kolegy. Kdo z vás byl někdy na Grossglockneru? Jak jste tam jeli, přátelé? Prošli jste se po těch cestičkách, které jsou vyznačeny pro turisty?
Než přejdeme k dalšímu bodu, jímž je návrh zákona o národním parku Šumava, přečtu ještě omluvy. A sněmovnu prosím, aby se ztišila.
Považuji Šumavu za české přírodní dědictví s jejími rašeliništi, smrkovými a bukovými pralesy, horskými loukami, ale i ledovcovými jezery. Je to prostor, kde se nacházejí vzácné rostliny a zvířata, dokonce s výskytem endemitního hmyzu na rašeliništích, tedy takového, který se nikde jinde na zemi nevyskytuje. Není to úžasné, mít něco takového v České republice? Ono také zařazení Šumavy od roku 1990 do biosférické rezervace UNESCO nebylo asi jen tak pro nic za nic. Šumavu, jak už jsme tady dneska slyšeli, navštíví ročně kolem dvou milionů turistů. Ochrana přírodních ekosystémů má velký význam nejen pro naši generaci, ale samozřejmě i pro generace budoucí, abychom mohli obdivovat, poznávat, ale také v ní odpočívat. Můžeme jmenovat i další národní parky, ale my jsme tady kvůli Národnímu parku Šumava. Nebudu tady podrobně rozebírat vše, ale dovolila bych si odcitovat závěr tohoto hodnocení: "Dle pevného přesvědčení mého i tisíce dalších vědců v České republice i v zahraničí by senátní návrh zákona o Národním parku Šumava způsobil nedozírné a nevratné škody na biodiverzitě ve středoevropsky unikátním ekosystému Šumavy. Je proto naprosto nezpůsobilý k dalšímu projednávání v legislativním procesu."